V případě, že dojde k odčinění takovéto újmy na zdraví, která je důsledkem nesprávného postupu poskytovatele zdravotních služeb, který očkování provedl, nebo kdy je újma důsledkem vady očkovací látky, má stát právo požadovat regresní úhradu. S ohledem na skutečnost, že se újma na zdraví jako důsledek podání očkovací látky zpravidla prokazuje velmi obtížně, návrh nevyžaduje vždy prokázání příčinné souvislosti. V prvním čtení již zaznělo mnoho.
Já také děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro zdravotnictví jako výboru garančnímu.
Dobrý den, vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové. Nebudu se tedy znova opakovat. Jsme ve druhém čtení. Na druhém jednání bylo přijato následující usnesení. Já jenom doplním, že do dnešního data eviduji v systému Poslanecké sněmovny dva podané pozměňovací návrhy. Jeden je paní předsedkyně výboru, paní profesorky Adámkové. Já předpokládám, že předkladatelé si tyto návrhy zdůvodní, protože jsou již přihlášeni do rozpravy.
A nyní otevírám obecnou rozpravu, do které jsou v tuto chvíli přihlášeni dva poslanci.
Kapsch vedl dva právní spory. Námitky proti mýtnému tendru jako takovému - tady rozhodnutím Nejvyššího správního soudu v letošním září definitivně neuspěl. A spor o neplatnost mýtné smlouvy, tady mu dal Krajský soud v Brně letos pravomocně dvakrát za pravdu a zároveň přinutil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže konat. Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže je zatím nepravomocné a prvoinstanční, je výsledkem právě tohoto druhého sporu. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže by mohl ve druhé instanci pouze rozhodnout, a česká legislativa to umožňuje, nutno přiznat, že i když je to celé nelegální, je to ve veřejném zájmu, aby se ve smlouvě pokračovalo, protože je to ve strategickém ekonomickém zájmu České republiky. Česká republika totiž disponuje funkčním mýtným systémem a do doby nového tendru by mohl zase pokračovat stávající provozovatel. Ať už tenhle, dovolte mi ten výraz, mýtný blázinec dopadne jakkoliv, jeden z gigantů spláče nad výdělkem a nepochybně půjde do mezinárodní arbitráže s Českou republikou. Takže jestli vám i po tom všem, co jsem řekl, přijde vše v pořádku, tak já si to rozhodně nemyslím. Abych nemusel vystupovat ještě s faktickou poznámkou, tak si dovolím pár reakcí na vystoupení pana ministra. Ti, kteří to kdysi zadávali, měli u toho trošku přemýšlet.
Paní poslankyně Tereza Hyťhová se omlouvá dnes od 18.45 do konce jednacího dne. A paní poslankyně Ožanová dnes mezi 18.50 do 21.00 z důvodu nemoci.
Ke druhému rozhodnutí Krajského soudu v Brně pouze uvádím, že toto je přezkoumáváno v současné době ze strany Nejvyššího správního soudu, a rozhodnutí Krajského soudu v Brně tedy nemusí být konečné.
V současnosti to vlastně bude každý měsíc, jsme si schválili. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nepravomocně zakázal plnění smlouvy na nový mýtný systém mezi Ministerstvem dopravy a konsorciem CzechToll a SkyToll. Zákaz ale začne platit až za rok po pravomocném rozhodnutí úřadu. Ministerstvo dopravy potvrdilo, že proti němu podá rozklad. Vy jste také potvrdil informaci, že resort zahájil záložní plán, kdy chce v nejhorším případě hledat pouze nového provozovatele služeb. Jak si v tomto směru mají připadat dopravci, kteří se stávají v těchto dnech obětí a rukojmími v důsledku neschopnosti Ministerstva dopravy? Dopravci, kteří si musejí pořizovat nové palubní jednotky a z důvodu těchto alarmujících informací se do toho moc nehrnou. Další experiment? Nebo myslíte, že vysoutěžíme jenom službu? Opravdu věříte, pane ministře, že bude řešeno nové výběrové řízení za služby? Dává smysl oddělení provozu systému od dodavatele hardwaru? Je nutné zmínit, že nemile tohle dopadne na dopravce, ale hlavně ta nejistota může dopadnout v důsledku kolapsu celého systému včetně výpadku státního rozpočtu.
Děkuji paní poslankyni a poprosil bych vážené kolegy a kolegyně, aby se uklidnili, protože ještě jsme neskončili. Je tady přihlášen další do rozpravy pan poslanec Petr Dolínek plus se hlásí teď s přednostním právem pan ministr.
Děkuji, pane předsedající. Já už se tady pouze formálně přihlásím k těm dvěma pozměňovacím návrhům, které jsem tady okomentoval.
Já také děkuji.
Ano, děkuji. Já je tady nebudu číst, ale v podstatě se zvyšuje jakási odpovědnost pojišťoven a zvyšuje se možnost České národní banky k dohledu nad tím, co se na tom pojistném trhu děje, tak aby případě mohly zasáhnout právě v případě některých nejistot. Ale pro tuto chvíli jsme chtěli tento trh nadále nechat relativně otevřený, ale s možnostmi dostatečného dozoru jak Ministerstva financí, tak České národní banky.
Prosím, aby z pověření vlády předložený návrh uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Dovolte, kolegyně, kolegové, abych vám stručně připomněla obsah návrhu novely zákona, kterým se mění zákon o Státním fondu rozvoje bydlení. Cílem návrhu zákona je zejména rozšíření působnosti stávajícího Státního fondu rozvoje bydlení o další aktivity, které se vztahují k podpoře regionálního rozvoje a které jsou v kompetenci Ministerstva pro místní rozvoj. Nejedná se tedy v žádném případě o návrh na zrušení tohoto fondu ani na změnu jeho zaměření, ale naopak na rozšíření jeho stávajících činností. Proto také navrhujeme změnu názvu Státního fondu rozvoje bydlení na Státní fond podpory investic. Název byl předmětem hlubokých debat a nejlépe reflektuje náš záměr komplexněji investičně podpořit rozvoj měst a obcí v různých aspektech kvality života tamních obyvatel. V návrhu zákona se nově upravuje základní právní rámec způsobu a postupu fondu při poskytování podpor, který byl dosud stanoven v jednotlivých prováděcích předpisech, přičemž tato úprava nebyla vždy jednotná. Podrobnosti pak budou i nadále uvedeny v prováděcích předpisech. Z věcného hlediska bych chtěla podtrhnout také navrhované rozšíření možnosti poskytování dotací právě na družstevní podíly. Protože máme záměr výrazněji podporovat družstevnictví, je tato právní úprava nezbytná. Dále se navrhuje doplnění ustanovení o využívání údajů z informačních systémů státní správy, které fond potřebuje ke své řádné činnosti. V souvislosti s kontrolní činností Státního fondu podpory investic je třeba výslovně zakotvit aplikaci zákona o finanční kontrole na postup tohoto fondu při provádění kontroly správnosti údajů uvedených v žádostech a dodržování podmínek poskytnutí a čerpání peněžních prostředků. Závěrem bych si tedy ještě jednou dovolila zopakovat, že přejmenováním Státního fondu rozvoje bydlení podpora bydlení nezaniká, pouze se otevírá prostor k realizaci dalších podpůrných opatření s bydlením přímo nebo nepřímo souvisejících.
Děkuji. Nyní budeme pokračovat.
Dobré odpoledne, dámy a pánové.
Já děkuji a otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásila paní poslankyně Richterová a poté pan poslanec Bartoš. Takže já prosím paní poslankyni Richterovou.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Co se týče výtek, že nějakým způsobem významně regulujeme trh, tak není prostě ten současný Klondike, kde si každý může dělat, co chce, tak je neuspokojivý.
Myslím, že advokáti by se měli přizpůsobit tomuto zákonu do budoucna také a veškeré úschovy by měly být bezhotovostní. To je jediné opatření, abychom srovnali pro všechny ten trh, ať je to notář, banka, advokát, nebo realitní kancelář. Doufám, že tento princip si tady osvojíme, a potom budu souhlasit s argumentací, která zazněla částečně, že to je důležité, nastavit v tom pravidla. Já jako klient, který kupuje nemovitost, si nevybírám realitní kancelář. Ta je mi určena tím, kdo prodává. A chci, abych nemusel řešit pojištění. Chci mít to vědomí, že to vše je zákonem řešeno.
Já jsem tady dával příklady, které uvádí sama důvodová zpráva. Nicméně tak jak je ten zákon koncipován, tak ten vlastně dělá to, že musí být pojištěn makléř. A pak se ty pojistky a náklady z těch pojistek, které ve svém konečném důsledku budou přeneseny na toho konečného spotřebitele, tak se dublují. A pokud se někdo zaštiťuje ochranou spotřebitele, tak ten spotřebitel tím není ochráněn, tímto pojištěním. Proto si myslím, že ten zákon sám o sobě vytváří nerovnosti. Takže tady se uměle navyšuje náklad, uměle se navýší pojištění, ale dneska víme, že nebylo využito.
Děkuji. Já jenom rychle dvě poznámky. Je potřeba si skutečně uvědomit, že ten zákon má ochránit spotřebitele. Kolik obchodů každý z vás za život udělá? To znamená, skutečně není možné po občanovi chtít, aby měl všechno nastudováno.
A vytvářet tady dojem, že advokáti berou velké peníze ve velkých taškách, není vůbec správné ve světle toho, co jsme tady zažili s útoky na advokátní tajemství.
Nyní zatím poslední faktická poznámka pan poslanec Tomáš Kohoutek.
Pamatujete si cestovní kanceláře Travela, East West Travel, Prok (?) a desítky malých cestovních kanceláří, kdy obyčejní prostí lidé byli nešťastní z toho, že jim krachla cestovka a přišli řádově o pár desítek tisíc? V realitním trhu se točí miliony, desítky milionů, a chtěli byste to mít pořád, že to je volná živnost, kdy živnostenské oprávnění dostane každý, kdo přijde a zaplatí na živnostenském úřadě tisíc korun, bez pojistky? Já si opravdu myslím, že pojištění realitních kanceláří a úschovy jsou základem a je to standard všude v západní Evropě. Advokátem jsem byl, dneska jsem notářem. Nikdy jsem nevzal peníze v hotovosti, ani jako advokát, notáři nemůžou brát peníze vůbec v hotovosti, v tomhle mají advokáti jakousi výhodu, ale je to pouze do částky 270 tisíc korun.
Nyní nevidím nikoho ani v obecné rozpravě, že by měl zájem. Ani na faktickou. Paní ministryně, máte zájem o závěrečné slovo? Pan poslanec Patrik Nacher také nemá zájem o závěrečné slovo. Takže zahajuji podrobnou rozpravu. O slovo se jako první přihlásil pan poslanec Adam Kalous a připraví se pan poslanec Petr Dolínek.
Dobré ráno. Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás všechny odhlásím a prosím, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. S náhradní kartou číslo 8 bude hlasovat pan poslanec Valenta, s náhradní kartou číslo 15 pan poslanec Holomčík, s náhradní kartou číslo 18 pan poslanec Špičák. Dále o omluvení své neúčasti požádali tito členové vlády: pan ministr Petříček z důvodu zahraniční cesty, pan ministr Plaga z pracovních důvodů a pan ministr Vojtěch do 12 hodin z pracovních důvodů. Na 14.30 máme pak pevně zařazené body 244, to znamená potvrzení předsedů výborů, a bod 30, to je druhé čtení zákona o zaměstnanosti.
Ale nelze konat výbory, když zasedá Sněmovna, a nelze brát pauzu na základě tohoto odůvodnění.
Já děkuji. Podotknu, že je možné, aby výbor požádal o pauzu. Nicméně pan předseda Bartošek se mi hlásí.
Obešel jsem všechny kluby v Poslanecké sněmovně a požádal jsem o trpělivost, s tím, že se nejedná o obstrukční přestávku, ale o to, že na tomto výboru je premiér. A je to o tom, že na tomto výboru se definuje mandát, s kterým pojede premiér vyjednávat, a týká se to Sýrie. Z toho důvodu jsem požádal o půl hodiny přestávku.
Děkuji. S náhradní kartou číslo 21 bude hlasovat pan poslanec Výborný.
Nejprve byl vybrán za podezřelých okolností přežitý zastaralý systém mýtných bran a dodnes není vláda schopná zajistit vybudování nového funkčního a nemá ani jasno, co má mýtný systém pokrývat. Z pohledu laika mi připadne, že není nic jednoduššího než mýtný systém. V praxi to přece znamená pouze pomocí GPS monitorovat trasy dopravců a následně je vyúčtovat. K tomu potřebujeme jen do auta nainstalovat modul s GPS a k tomu někde počítačový systém, který trasy monitoruje a nacení. Je navíc nepochopitelné, že mají být pro nákladní dopravu zpoplatněné jen některé typy silnic první třídy. Pokud má auto GPS lokátor, pak mám přehled o celé jeho trase. Provoz na těchto silnicích je nejvíc devastující, poškozuje komunikace, poškozuje domy podél silnic, je nebezpečný, způsobuje dopravní zácpy, havárie a samozřejmě prokazatelně a extrémně poškozuje zdraví místních občanů. Odpusťte mi, ale tohle může navrhnout a realizovat jen hlupák nebo člověk, kterému je absolutně jedno, jaké následky to má pro normální běžné občany, obce a města. Celá situace hodně připomíná situaci s tendrem na lokalizační náramky pro domácí vězně. Mýtný systém se ukazuje být podobným případem, kdy nejde o efektivitu, ale o to, aby miliardy dostala předem vybraná firma. Jednoduché, laciné a proveditelné. Jenže taková řešení se, jak víme, prosazují nejobtížněji, protože jediný, kdo na nich opravdu vydělá, by byl občan, a jeho zájem evidentně nikoho nezajímá.
Já děkuji a přečtu omluvu pana poslance Lipavského, který se omlouvá dnes do konce jednání z pracovních důvodů. Prosím, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážené kolegyně, kolegové, víte, že situaci kolem mýtného tendru už nějakou dobu sleduji, a ta situace pro mě rozhodně není potěšující. Nicméně dneska bych jeho vystoupení ohodnotil spíše jako plakání nad rozlitým mlékem a odložení těch pomyslných růžových brýlí, protože jsem neskutečně po tom vystoupení nabyl dojmu, že už si vážnost té situace začíná uvědomovat. Já si myslím, že je nutno připomenout, co všechno se stalo v průběhu toho slavného mýtného tendru, toho tendru, za který chválil ministra Ťoka pan premiér Babiš s konstatováním, že pan ministr Ťok je prakticky jediný, který v Evropě dokázal přesoutěžit mýtný tendr. Pojďme si tedy ve stručnosti pár těchto faktů připomenout. Já budu zároveň reagovat na slova pana ministra, že se domnívali, že předběžné opatření neplatí. Sám jako starosta, a potvrdí to všichni mí kolegové, si nedovedu představit, že bychom podepsali nějakou smlouvu přes zákaz Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. To je prostě protiprávní, tudíž takovýto akt musí být od prvopočátku považován za protiprávní. Mýtný tendr je z mého pohledu zároveň velký podvod. Podvod, největší podvod Babišovy vlády na starostech, primátorech a hejtmanech. Nový ministr Kremlík to po svém nástupu do funkce okamžitě odpískal a všechny úseky silnic prvních tříd zpoplatní v plné výši. Stát tedy skutečně zahazuje nemalou částku, pro mýtné brány momentálně nemá žádné další využití. Já se musím samozřejmě ptát proč. Dalším problémem je to, že mýto, nebo ten samotný tendr je pořád v hledáčku olomouckého i pražského vrchního státního zastupitelství. A to zadání bylo tedy v tomto případě opačné, a pan premiér se tím dokonce pochlubil do médií.
A ještě snad bych zdůraznila to, co tady také už zaznělo, že bude potřeba i podpora zdravotních zařízení, aby zkrátka zvládla tuto svoji novou povinnost tak nějak důstojně, protože to jsou velmi nelehké a často i velmi nejednoznačné situace. Ještě jednou, je velice dobře, že tento zákon bude patrně již brzy přijat.
Jsou to věci, které opravdu jsou závažné. A teď se vrátím k tomu očkování.
To byla v tuto chvíli poslední přihláška do obecné rozpravy, takže pokud se nikdo nehlásí z místa, tak já obecnou - pan poslanec Ferjenčík se hlásí.
Já jsem chtěl jen reagovat na svého předřečníka, velmi stručně.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Kasal, poté paní poslankyně Aulická do rozpravy.
Já budu hned reagovat na svého předřečníka. A budou odškodnění všichni, i ti dospělí, kteří to dostali.
Prosím.
Já bych chtěl jenom stručně reagovat na pana poslance Kasala.
Já jenom velice krátce. To je úplně základ medicíny, který se učíme v prvním ročníku. Stačí si to nastudovat, pane kolego, a nemusíme se tady o tom bavit. Ale je to opravdu o přenosu chorob, a ve chvíli, kdy jedna skupina je očkovaná a druhá není, tak tam ten přenos zkrátka je.
Prosím.
Děkuji, pane předsedající, za slovo. Vážené kolegyně a kolegové, já bych také chtěla jenom drobně přispět do této diskuse. Vy máte svým způsobem pravdu, že to je absurdní.

A ti rodiče mají především strach ze samotných vakcín. A to je možná ten základ, od čeho bychom se možná i v té budoucí debatě měli odpíchnout.
Pan ministr má zájem, tak prosím. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, vážený pane premiére, budeme pokračovat v jednání. Ještě svolám kolegy do sálu. Tak myslím, že by to mohlo být vše. Takže já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro zařazení bodu. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Takže jak jsem již avizoval na začátku... Ptám se, jestli mají zájem o vystoupení před pokračováním rozpravy. Není tomu tak. Nyní tedy budeme pokračovat v rozpravě, do které jsou přihlášeni poslanci Marian Jurečka a pan poslanec Bendl. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
My jako Česká republika jsme povinni implementovat řadu nařízení, která tady ani předčítat nebudu, neboť bychom tady byli poměrně hodně dlouho, a měli bychom je implementovat do zhruba poloviny prosince letošního roku, což evidentně stihneme.
Jednoznačně se díky pojištění zvýší náklady na realitní služby, a tím se znovu prodraží pořizování vlastnického bydlení samo o sobě. A toto pojištění, které si nebudou platit makléři sami o sobě. Oni to přenesou na koncové spotřebitele. Zákon sám přináší nové nerovnosti a nespravedlnosti. Odpověď zněla ano. Moje druhá otázka na zástupce ministerstva byla, jestli takovou praxí je tedy i předseda společenství vlastníků jednotek. A tam se dva zástupci Ministerstva pro místní rozvoj navzájem neshodli. Takže i na tom je vidět nerovnost, že někdo se může stát lehčeji a někdo hůře realitním makléřem. Podle samotné důvodové zprávy členové Asociace realitních kanceláří jsou všichni pojištěni, a to s limitem 500 000 korun. Ale je tím skutečně spotřebitel ochráněn? Chce totiž spotřebitel to, aby byl pojištěn makléř, nebo jeho obchod? Musím ocenit jednu věc v tom zákoně. Jedinou smysluplnou věcí a skutečnou ochranou spotřebitele je oddělení peněz klientů od provozních prostředků realitních společností. Že to ale není jednoduché, ukazuje debata například v ústavně-právním výboru. Ale podle mého názoru k tomu nepotřebujeme zvláštní zákon, který bude určovat další podoby smluv a další záležitosti. Z výše uvedených důvodů, z toho, co jsem vám řekl, dávám návrh na zamítnutí zákona ve třetím čtení. Protože samozřejmě Sněmovna je nějakým způsobem rozložena, nějak se o tom bude hlasovat, tak se chci aspoň pokusit napravit některé věci v tom zákoně, které se mi nezdají a které jsem tady vyjmenoval. Proto přicházím se dvěma pozměňovacími návrhy. Já si skutečně myslím, že není nutné, aby každý realitní makléř byl pojištěn, ale aby byl pojištěn ten obchod.
Navrhovaná novela zákona vede zcela jasně k omezení konkurence na trhu tím, že zabetonovává stávající stav.